Je to možné. V tom případě nejdříve návrh pana poslance Výborného, abychom bod 4, novela exekučního řádu, zařadili dnes jako úplně první bod , ano, ve 14.30, jasně, teď máme třetí čtení. Zahájil jsem hlasování. Hlasování číslo 30, přihlášeno je 167, pro 107, proti nikdo . Návrh byl přijat.
Předložený návrh zákona však nedává žádné záruky, že k takovému postupu nedojde. Kromě toho upozorňuji, že mám pochybnosti o tom, nakolik je vůbec výhodná pro samotné obecní úřady, obce s rozšířenou působností. Ty totiž za současné právní úpravy mají možnost předat vymáhání exekuce celním úřadům. Nová právní úprava tak i pro tyto obecní úřady představuje nárůst administrativy, přičemž pokrývá jen zlomek období, po které lze tyto pohledávky vymáhat, a s velmi nejistým výsledkem. Doporučuji proto změnu zákona v této podobě nepřijímat. V úctě JUDr. Stanislav Křeček, vlastní rukou, veřejný ochránce práv." Já si uvědomuji také tu katastrofální situaci ve vyloučených lokalitách v České republice. Byl jsem navštívit ghetto v mém volebním kraji v České Třebové a skutečně ta situace je naprosto tristní. Představa, že tyto osoby nebudou po určitou dobu naplňovat své základní životní potřeby, je iluzorní. Podle mě bychom měli skutečně dobře zvažovat, jestli tyto nápady povedou ke zlepšení, nebo zhoršení situace v těch ghettech, a podle mě hrozí spíš zhoršení.
Možná že o tom nevíte, ale takto to bylo.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěla říct to samé. Když někdo nebude nic páchat, tak mu nikdo nebude nic brát. Takže vy všem občanům říkáte, že Pirátská strana říká: Páchejte, dělejte závažné činy, vám se vlastně vůbec nic nestane. Tak to je skvělá zpráva pro občany.
Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, potom bude faktická poznámka pana poslance Čižinského, Juchelky, paní poslankyně Richterové.
Já se omlouvám, já jsem nevěděl o tom, že to přečetl kolega už minule. Ale to minulé jednání bylo před mnoha měsíci, pokud se nemýlím. Z mého pohledu je tato cesta příliš represivní a málo motivační.
Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Není to pravda. A my vlastně teď říkáme, že si vybereme přísnější postup, ale současně jenom na ty, kteří pobírají nějaké dávky. A ta třetí možnost, která je, je to možnost, která je pomalá, pracná, která vede k řešení v dlouhodobém časovém horizontu, tak to je skutečně pečlivá sociální práce.
Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji moc, pane předsedající. Dáváme ze státního rozpočtu velké množství peněz právě na sociální práci. Máme spoustu neziskových organizací, které ve vyloučených lokalitách s těmito lidmi pracují, doučují například žáky, studenty.
Další návrhy jsou od pana předsedy Bartoška. Nejprve navrhuje bod 334 týkající se státních symbolů a užití státních symbolů. Nebo oba dva společně? Nejprve rozhodneme o námitce. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Návrh byl přijat. Takže na stejné umístění, to znamená po lobbingu, budeme hlasovat bod 32, to je také referendum, akorát od jiných navrhovatelů. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s přednostními právy a teď se dostáváme k návrhům poslanců bez přednostního práva. Hlasování číslo 40, přihlášeno 166, pro 148, proti nikdo. Kdo je proti?
Život píše takové příběhy... A to fakt nestačí. Ať je to jednou jasně řečeno, nejenom nějakým výkladem teď nebo apelem na část exekutorů, ale aby se to jasně legislativně změnilo. Vy teď máte v rukou to, že to může být v řádu dnů. Prosím vás pěkně, vyřešte ty problémy. My jsme zástupce opozice, my nemáme v rukou všechny tyto legislativní nástroje. Ty máte vy, tak konejte.
Pouze jednou jsme byli úspěšní, když prošel do Senátu a Senát ho zamítl. Je tedy evidentní, že tady nikdo nemá zájem o to, aby článek 2 Ústavy České republiky nebyl naplněn.
Děkuji. Včera jsem si naposledy volala s panem hejtmanem, takže podezírat nás z toho, že s nimi nekomunikujeme, to opravdu už je tedy hodně přes čáru. Víte, co třeba řeší starostové jako aktuální problém? Oni jsou vděčni za tu pomoc těm lidem, jsou vděčni za ty mobilní týmy. Už jenom to, že tam skutečně ti lidé jsou, protože je tam potřeba, i třeba kolikrát, poslat psychickou pomoc od hasičů. Ta situace je velmi vážná v tom jednotlivém území. Starostové řeší obnovu svého majetku vedle dotačního programu Živel. Mně píší všichni lidé, ale oni taky napíší - paní ministryně, my nepotřebujeme žádnou medializaci, my jenom potřebujeme vyřešit problém. A já jsem tady od toho, abych ten problém řešila, a jsem ráda, že to dneska vláda přijala v rámci té úpravy. Ti lidé to zvládají, samozřejmě jsou rádi, že jim pomáhají všechny možné sbírky, dary, vláda. Jihomoravský kraj opravdu tam jde velmi příkladem a opravdu velká pochvala za to, že tam funguje krizové řízení.
Děkuji. Paní ministryně, aby to nebyl spor. Já s těmi lidmi taky komunikuji, i za Starosty. O tom nevedeme spor, o tom, jestli s těmi lidmi komunikujeme nebo ne, jestli jim lidé pomáhají nebo ne. Ta pomoc je obrovská. Ale vedu tady debatu o tom, jak ta pravidla a ty parametry jsou nastavené. To je to, co chci, aby se v tom bodu projednalo, aby tady jasně zaznělo, jak ta pravidla vláda dnes schválila, s čím případně se počítá do budoucna. O tom tady vedeme spor. Na to jsem se ptal. A budu rád, když Sněmovna to přijme jako bod jednání schůze, informace budou podány, vysvětleny, můžeme dát doprovodné usnesení a můžeme pokračovat dál v jednání.
Nikoho s přednostním právem v tuto chvíli nevidím a jako první bez přednostního práva se písemně přihlásila do rozpravy paní poslankyně Vostrá.
Děkuji za slovo.
Nemáme gremiální návrh, musíme to dělat takto. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh pana předsedy Faltýnka se týká tisku ve druhém čtení. Chcete to jednotlivě? Zahájil jsem hlasování. Dále bod 7, tisk 1144, poslanecký návrh o sociálních službách související. Zahájil jsem hlasování. To by mělo být od pana Faltýnka vše a teď pan předseda Jurečka - vystoupil a požadoval zařazení nového bodu Informace vlády České republiky o poskytnutí pomoci subjektům zasaženým tornádem. Tento návrh byl zamítnut. Bude kontrola hlasování?
Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova?
Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Jinak bych chtěl okomentovat tu debatu. Chci všechny občany České republiky ujistit o tom, že není možné, aby volby, které budou probíhat podle tohoto zákona, byly jakýmkoli způsobem manipulovány. Takže to je také lidské právo a já nevidím důvod, proč brát lidem právo na život jenom kvůli tomu, že tam někdo šíří takovéhle nesmysly. Takže pokud někdo má sedět v komisi, tak by primárně neměl ohrožovat voliče a neměl by ohrožovat své kolegy v té komisi tím, že je vystaví riziku smrti.
Děkuji a já poprosím zpravodaje pana poslance Jakuba Michálka, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Moje závěrečné slovo bude velmi stručné. Já jsem jenom v návaznosti na tu diskusi považoval za nutné uvést, že hlavní poučení z americké demokracie, z amerických voleb podle mého názoru nespočívá v korespondenční volbě, která už tam je opravdu mnoho a mnoho let, ale spočívá v tom, že fyzické násilí v jakékoli podobě je naprosto nepřijatelné. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme předloženy dva pozměňovací návrhy. U těch jednotlivých návrhů stručně sdělím, čeho se týkají a jaké je stanovisko garančního výboru.
Procedura je jednoduchá, ale přesto si ji nechám schválit. Budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji přednesl pan předseda Jakub Michálek. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Garanční výbor: nesouhlas.
Návrh byl zamítnut. Další návrh, prosím.
Garanční výbor: nesouhlas.
Zahájil jsem hlasování.
Byly vypořádány všechny pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o návrhu jako celku.
Návrh byl přijat. Před projednáním vládního návrhu zákona, kterým...
Já jenom k hlasování. Nežádám, aby se opakovalo hlasování.
Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, máte slovo.
Potud podporujeme úpravy schválené Senátem a jsme i do budoucna pro jakékoli zlepšení řekněme pořádku v exekucích, které stejně nikam nevedou. Druhá věc, která nás samozřejmě zvedla ze židle, a jsme rádi, že Senát to napravil, je náš dlouhodobý programový cíl, který jsme celou dobu podporovali, a to je přednostní splácení jistiny. To si tedy opravdu nemyslím. Naposledy musím říct samozřejmě, co mě úplně netěší, a také náš sociálně demokratický klub z toho neskáče nadšením. Mě to mrzí, protože naše vládní koalice toto měla ve svém vládním programu.
Proto ho podpoříme. Za to Markovi Výbornému velké díky, protože to byl z mého pohledu právě on, kdo to tak tlačil. Dneska schválíme, doufám schválíme, tento návrh zákona a posuneme tu situaci. Věřím, že po volbách už odpor, který ve Sněmovně od některých stran byl, se omezí, zmenší a tento zásadní zákon pro budoucnost České republiky tento zákon, insolvenční zákon, i po volbách projde.
Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, je hezké, jak si tady všichni gratulujete, jak jsme to skvěle vymysleli. Já jsem tady zaslechl jedno rčení, že každý si zaslouží dostat šanci, a já bych se k tomu chtěl vrátit, že ano, každý poctivý si zaslouží mít šanci splatit svoje dluhy za slušných podmínek. Já si myslím, tím, jak přistupujeme k exekucím a insolvencím, se absolutně rozcházíme v tomto, co jsem teď řekl. Dáváme přednost a možnost lidem, kteří spekulují, na straně těch, kteří vymáhají, a na druhé straně dáváme i možnost těm, kteří spekulují na straně dlužníků. Když jsem šel do Poslanecké sněmovny, tak jsem šel hlavně s tím, že se pokusím s exekucemi něco udělat.
Teď mám pro vás technickou informaci. V tuto chvíli se snažíme rozběhnout hlasovací zařízení.
Zaslouží si to třeba i dále další změny, které jsou možné. Takže každý, kdo je v exekucích, tak ten zákoník ho posílá jednoznačně do šedé zóny, protože mu nedovolí víc si vydělat. Nemůžeš, protože v ten okamžik by firma, která tě zaměstnává, porušovala pravidla, a tím pádem nemáš šanci oficiálně si vydělat na svůj dluh. Takže tam by bylo potřeba - jedna ze změn jasná. Jestli by to měla být jedna třetina mzdy nebo více, není rozhodující.
Pan senátor? Máte zájem, tak komu dáme přednost?
Já velice stručně, dámy a pánové.
Nyní vystoupí pan senátor se závěrečným slovem.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s tím pomáhali tady z Poslanecké sněmovny. Teď je to 30 dní. My jsme to tady dělali v rámci v zásadě 14 dnů. Těch bodů je celkem 61 a bylo to opravdu ve velmi, velmi rychlém tempu a určitě by se to dělalo lépe, kdybychom těch dní měli aspoň 60, to znamená dva měsíce. My jsme ji načetli v ústavně-právním výboru, mnoho senátorů ji i veřejně podpořilo, ale vnímání politické vůle v Poslanecké sněmovně převážilo možná nad většinovým názorem senátorů. Nicméně určitě Senát je připraven se k tomuto tématu do budoucna vrátit. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci a budu rád, když podobně budeme spolupracovat i v budoucnu.
Jedná se o
Já byl nepřítomen minule, když u toho seděl a tady mluvil. Já si myslím, že už to samotné sezení je pohrdání Sněmovnou, to řečniště je uzpůsobeno k tomu, aby se s úctou oslovovali kolegové a kolegyně. Nejste tu jenom vy, je tady 200 lidí, kteří chtějí pracovat. Takže prosím, opusťte řečniště. A o to vám zřejmě jde. Takže dejte nám ještě pár minut, než to nějak pořádkově zorganizujeme.
Jsem rád, že už to pan předseda klubu KDU-ČSL udělal.
Reflektuji a respektuji to, co bylo předsedy klubů řečeno. Pouze šest lístků. Z nich budete vybírat. Takže klasicky kroužky a křížky na čísle před těmi jmény, moc o to prosím. Opravdu hodně lístků je neplatných.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já bych tady chtěl zdůraznit, že jako opoziční poslanec přicházím s tím, aby byl zařazen vládní návrh energetického zákona. My jsme jako STAN připravili v roce 2019 vlastní návrh. K tomu bylo negativní stanovisko vlády. Skutečně nechápu, proč se nepovedlo napevno zařadit tento bod z grémia. Já se skutečně domnívám, že jsme na konci volebního období. Kolem nás je probíhající předvolební kampaň a je jen málo bodů, kde bychom byli schopni nalézt nějaký konsenzus a energetický zákon takovým bodem z mého pohledu každopádně a jednoznačně je. Můžeme pomoci lidem, kteří se stali oběťmi energetických šmejdů. Například se lidem nabízela změna provozovatele, poskytovatele, energetických služeb s tím, že obdrží zdarma pět respirátorů v té a té kvalitě, malá písmenka a podobné věci. My máme pozměňovací návrh, který počítá i s tím, že starostky a starostové napříč republikou budou moci nařízením obce zakazovat podomní prodej energie na teritoriu svého města, své vlastní obce. Skutečně si myslím, že tady jde o primární pomoc lidem, těm nejpotřebnějším, nejohroženějším. Nejčastějšími oběťmi energetických šmejdů jsou právě lidé ve starším věku a je potřeba se těmto praktikám definitivně postavit a bránit. To je první záležitost. Vysvětlete nám prosím, jak to bude s dary, vysvětlete nám, jak to bude s pojistkami, vysvětlete nám, jestli budeme trestat lidi, kteří byli zodpovědní, platili si pojistné a teď by měli být trestáni právě tím, že byli léta letoucí zodpovědní. Podporujme samozřejmě všechny, kterých se tragédie dotkla, ale rozhodně netrestejme ty, kteří se dlouhodobě ke svému životu a majetku staví zodpovědně. Naopak těm bychom v této chvíli měli také pomoci. Vím, že tady asi bude návrh na zařazení konkrétního bodu. Já to považuji za zbytečné. Poslední věc, která s tím drobně souvisí. Slyšel jsem tady od pana předsedy Vondráčka, že poslankyně Jana Krutáková je omluvena bez udání důvodů.
Po vysvětlení s panem místopředsedou Okamurou.
Za prvé, SPD opakovaně požaduje zrušení pandemické pohotovosti. Proto za SPD navrhuji zařadit na pořad této schůze Poslanecké sněmovny zrušení pandemické pohotovosti. Dlouhodobě odmítáme plošná vládní opatření, která by měla platit navíc i v době prázdnin a dovolených. Vždy říkáme, že je potřeba zacílit na ochranu ohrožených skupin. Proto i z těchto důvodů odmítáme mít v České republice nadále zavedenou pandemickou pohotovost, kterou je potřeba zrušit. Příkladem nám může být Velká Británie, která i přes rostoucí čísla v důsledku mutace delta ruší od 19. července veškerá opatření a dává pandemii na stejnou úroveň jako běžnou chřipku. Jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta. Také zároveň SPD odmítá snahy ministra zdravotnictví Vojtěcha nutit občany k vakcinaci. Naprosto odmítáme tento postup. Zavádění povinnosti kontrol bezinfekčnosti hostů personálem restaurací je také zcela mimo rámec zákona. Fakticky tak pokračuje ze strany vlády praxe obcházení zákonů a zavádění covidové totality. Za SPD jasně říkáme, že kdo chce, ať se očkuje, a pro ty občany, kteří se chtějí nechat očkovat, musí vláda zajistit rychlý výběr očkování bezpečnou vakcínou.
Materiál se tedy týká zejména problematiky distribuce a úhrady vakcín, ale také rozšíření možnosti odškodnění případné újmy, pokud by se v konkrétním případě vyskytly nežádoucí účinky.